Já bych se chtěl vyjádřit jako poslanec, který má tady opakovaně zmiňovanou Čáslav doslova přes kopec. A není to jenom o snížení příjmů obcí a měst, ale také Státního fondu životního prostředí. Už to tady říkali kolegové přede mnou. Jenom mi dovolte možná položit otázku panu ministrovi. A skutečně velkým otazníkem je ta doprovodná prováděcí legislativa. Pokud ty vyhlášky, ať už je to katalog odpadů, nebo vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, v tuto chvíli pořád ještě nejsou na stole, tak je velmi složité, aby se na to vedení obcí a měst dokázala jakýmkoliv způsobem připravit.
K přijetí následujícího usnesení potřebujeme nadpoloviční většinu, tedy souhlasu 101 poslance. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji panu senátorovi, děkuji paní ministryni, končím projednávání tohoto bodu. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Pan poslanec se hlásí k hlasování? Ano, prosím. Není tu vůbec slyšet. Pan poslanec se chce vyjádřit k hlasování. Děkuji. Ano, pan ministr chce vystoupit. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dále se zavádí povinná sledovatelnost tabákových výrobků. V návaznosti na usnesení vlády ze dne 17. října 2018 je určení Státní tiskárny cenin jediným vydavatelem identifikátoru pro tabákové výrobky. Poslanecká sněmovna rozhodla v rámci třetího čtení o vrácení návrhu zákona do druhého čtení.
Důvodem byl zejména pozměňovací návrh Zdeňka Podala a kolegyně Margit Balaštíkové a dalších.
Já se omlouvám, pane zpravodaji, neslyším vás ani já. Ještě jednou prosím Poslaneckou sněmovnu o vytvoření důstojných podmínek pro pokračování jednání, abych nebyl nucen přerušit jednání Poslanecké sněmovny.
Děkuji za pozornost.
Dále se tímto návrhem zabýval výbor pro zdravotnictví. Ptám se zpravodajky tohoto výboru, paní poslankyně Věry Adámkové, zda se chce ujmout slova. Ptám se ještě jednou paní zpravodajky, zda se chce ujmout slova. Nechce se ujmout slova. Není to v tuto chvíli nutné. Ale můžeme pokračovat i bez informací o projednání ve výboru. Jako první je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Olga Richterová.
Nyní paní poslankyně Valachová.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, vážený pane ministře školství, ráda bych v druhém čtení vystoupila k projednávané novele zákona o pedagogických pracovnících. Prvním důvodem je zlepšení profesní podpory našich učitelů a učitelek a druhým důvodem je snížení administrativní zátěže spojené s profesní podporou. Potud se domnívám, že asi nikdo z koaličních poslanců a poslankyň není proti. I to pokládám za chybu. To znamená, jak se konkrétně dál bude nahlížet nejenom na kvalifikovanost, k tomu se dostanu, ale zejména na aprobovanost učitelů a učitelek. Není potom příjemné poslouchat z médií, že to byla Poslanecká sněmovna nebo Senát, kdo takto rozhodl. A často se tento argument rád používá. Tudíž si myslím, že prováděcí předpis v tomto případě by měl poslancům a poslankyním být zaslán. Pro ty další týdny určitě poprosím pana ministra školství, zda by tento prováděcí předpis mohl být při dalším projednávání této novely předložen školskému výboru. Další věc, kterou chci zmínit, je ta, že není žádnou zvláštností, pokud se tomu někdo diví, že teze, nebo dokonce celý prováděcí předpis chce Poslanecká sněmovna nebo jednotlivé odborné výbory vidět. Co je ovšem problém, je to, pokud zákon se tváří na jednu stranu, že toto chce činit, a činí pravý opak. A o tom je právě zákon o pedagogických pracovnících, tak jak byl bohužel předložen. Ale pokud přijímáme zákony, měli bychom je přijímat tak, abychom právě takovým učitelům a učitelkám, o kterých hovořím, dali předpoklady a možnost, aby se takovými skvělými učiteli a učitelkami stali. Já bych si dovolila panu ministrovi Chládkovi možná trochu sebrat z těch možných zásluh, že to byl on, kdo vymyslel, že by bylo dobře, aby děti, žáky a studenty učili kvalifikovaní lidé. To asi chápete, že to nebyla jeho inovativní myšlenka, ale je to něco, co sdílí celá Evropa a celý svět.
Prosím o podporu tohoto sněmovního tisku a o vaši přízeň, protože si myslím, že tato problematika v současné době velmi trápí společnost. Děkuji za pozornost.
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje pomoc lidem v dluhových pastech a usilujeme o nápravu legislativy kolem exekucí a insolvencí. Teď tady máme před sebou novelu občanského zákoníku a občanského soudního řádu z dílny Ministerstva spravedlnosti, která by měla zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Zákon by měl být podle paní ministryně preventivní a měl by zamezovat tomu, aby dluhy u dětí vůbec nevznikaly. Už několik let tady řešíme exekuce, lichvu, dluhové pasti, a nic se dodnes v principu nevyřešilo. Pojďme si říct, jak mohou vznikat dluhy nezletilých. Principiálně za nezletilého zodpovídá rodič a v tomto směru prostě za něj musí hradit pokuty i škody. A je vlastně proti principu nezletilosti, že zrovna ve finanční oblasti je nezletilý v podstatě odpovědný, pouze se vymáhání posouvá za 18. rok. Stane se základem dluhové pasti, z níž se člověk těžko dostává. V principu to znamená, že úrok z dluhu by neměl překročit zákonem daný úrok a smluvní pokuty bychom měli buď zrušit, nebo opět by neměly překročit celkové náklady na dluh nebo částku odpovídající zákonem stanovenému úroku. Jinými slovy, systém musí být nastaven tak, že bez ohledu na zletilý, či nezletilý, že vás nezničí pokuty a úroky z úroků. To je největší problém dlužníků. Nikoli jistina dluhu, ale lichvářská navýšení, která se na to nabalují. Zajímalo by mě, jak kdo tento návrh vlastně principiálně vymyslel. Protože dítě, které nic nemá, nic nezaplatí. Za dluhy, které prokazatelně způsobí dítě, prostě zodpovídá rodič. A obce a města nemají morální právo vymáhat nedoplatky, za které zodpovídá rodič po dětech. Pokud to dělají a umožňuje jim to zákon, pak je za prvé zákon špatný a za druhé neplatný, protože odporuje dobrým mravům. A tady jsem opět u těch mravů. Lichváři, nebo je to také některé darebácké vedení obcí, dělají, co jim zákon a soudy umožňují, a okradou kohokoli, kdo se nechá. Ale soudy nerespektují ani zákony, ani Ústavu, ani přirozená práva občanů a fakticky se svými rozhodnutími podílejí na lichvě a neoprávněných exekucích tím, že je posvěcují. To, co tu chybí, není záplata, kterou je tento zákon, ale systémová změna, která skutečně zajistí vymahatelnost spravedlnosti. Dluhy nezletilých by ve své podstatě ani neměly vznikat, protože odpovědnost za nezletilého má zákonný zástupce. Na straně druhé, pokud jeho rodiče neplatí za komunální odpad, asi těžko by měl nést odpovědnost on. Protože opět v rozporu s dobrými mravy vymáhají poplatky za komunální odpad i po lidech, kteří v obci nebydlí, ale mají trvalý pobyt formálně na úřadě. Někteří jsou bezdomovci, kterým se pak zvyšuje dluhová past. Ale jsou to i lidé, kteří pracují ve velkých městech, bydlí tam v podnájmu, kde samozřejmě platí také poplatky, ale přesto po nich chce obec s formálním pobytem poplatky. A pochopitelně o dluhu se dozvěděl až od exekutora, když to bylo s mastnými příplatky přes 50 tisíc korun. Přiznám se, že přestože jsem za SPD Ministerstvo spravedlnosti v dosavadní historii s mnoha návrhy, jak tyto věci systémově řešit, s návrhy na posílení vymahatelnosti práva a spravedlnosti oslovil, ministerstvo opět přijde pouze s dílčí novelou, která neřeší podstatu. Děti, které jsou v tom nevinně. Byť, znovu opakuji, že i malý krok dopředu je dobrým krokem. Vážené dámy a pánové, vážená vládo, pojďme řešit podstaty dluhů. Pojďme lidi zbavit pokut, úroků z úroků, pojďme jim dát vymahatelnou spravedlnost a dostupnou právní pomoc. SPD má celou řadu už napsaných zákonů, které tyto problémy řeší doopravdy. Navrhujeme také v tomto námi podaném zákonu zrušit úroky z úroků. Platit úroky z úroků považuji totiž za vysloveně nemorální. A v neposlední řadě jsme také podali zákon na zestátnění exekutorů. Chápu pokusy vlády o nějaký politický marketing ve smyslu vlk se nažral, ale koza zůstala celá. A zatím jsme se tady ve Sněmovně v té skutečné systémové pomoci lidem v dluhových pastech opravdu neposunuli.
Novela tedy rozšiřuje možnost kvalifikace k učitelské profesi i pro absolventy magisterských studijních programů, jejichž zaměření studia neodpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Dalším velmi často zmiňovaným atributem novely je posílení postavení ředitele školy s tím, že zabezpečí, že řediteli ubude administrativa. - Dalším velmi často zmiňovaným atributem novely je posílení postavení ředitele školy s tím, že zabezpečí, že řediteli ubude administrativa, píše předseda Asociace děkanů pedagogických fakult. Domníváme se, že tento fakt je přeceňován. Administrativní zátěž školy spočívá v potřebě dokládat, že škola na volné místo učitele aktivně hledá učitele, který již splňuje předpoklad odborné kvalifikace. Varujme ale i před přehnaným optimismem, že administrativní zátěž ředitelů skutečně výrazně poklesne. Nebude situace nakonec obdobná dnešní? Nebyl by takový učitel nakonec vhodnější? Například si tedy představte bakaláře, který si ve svém volném čase za své peníze doplňuje to plné magisterské studium, to znamená o dva roky delší, a tento samozřejmě jako kdyby nebyl, to ta novela neřeší, a v podstatě bude bit za to, že chce být plně kvalifikován. To samozřejmě nedává smysl. Prosíme proto, abyste při projednávání této novely především pečlivě zvážili důsledky, které z ní reálně vyplývají, a které tak mohou výrazně ovlivnit vzdělávání budoucích generací. S pozdravem Jan Picek, předseda Asociace děkanů pedagogických fakult. Pokud zmiňuji pedagogické fakulty, není to náhodou, protože jsou to pedagogické fakulty, které v tuto chvíli klíčově ovlivňují to, jakým způsobem jsou vzděláváni naši budoucí učitelé a učitelky nebo jakým způsobem a jak si doplňují kvalifikaci či aprobaci stávající kolegové a kolegyně, kteří již v učitelských řadách učí a předstupují každý den před tabuli a snaží se kvalitně vzdělávat naše děti, žáky a studenty. Mně se dostalo stanovisko tehdejší Asociace děkanů pedagogických fakult tehdy, tedy z roku 2013, do ruky. Nebudu je číst. Nyní, proč je ta kvalifikovanost tak důležitá. A bohužel tahle novela, řekněme, do toho tak úplně nezapadá, respektive jde proti tomu. V minulých letech jsme zásadním způsobem změnili způsob přípravy budoucích učitelů a učitelek na našich pedagogických fakultách. Byl přijat nový profil učitelské profese.
V současnosti jsou sociální pedagogové ve školách financování nesystémově, výhradně z evropských fondů. Cílem novelizace je připravit podmínky pro to, aby v budoucnosti mohl být školní sociální pedagog financován systémově ze státního rozpočtu. Toto povolání je velmi přínosné, obzvláště v tzv. vyloučených lokalitách, kde je řada sociálních problémů. Ostatní pracovníci škol nemají kapacitu kromě výuky řešit vzniklé problémy. Školní sociální pedagog je podpůrná profese, jejíž přínos byl ověřen v rámci OPVVV, tedy v rámci tzv. šablon. V současnosti jsou speciální pedagogové ve školách opět financováni nesystémově. To je další pozměňovací návrh. Také tito psychologové jsou ve školách financováni nesystémově, a to výhradně z evropských fondů, a opět tedy cílem této novelizace je připravit podmínky pro to, aby v budoucnosti mohl být školní psycholog financován systémově ze státního rozpočtu. A opět bych zde mohl přidat, že je toto povolání velmi přínosné, především v souvislosti s nárůstem školní neúspěšnosti a osobních problémů dětí a žáků. Prosím o vaši podporu a děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já rozumím tomu, že vystoupení nás poslanců nejsou zajímavá. Vnímám to v bedlivém rozhovoru pana ministra školství s předkladatelem tohoto zákona , protože myslím si, že pan ministr školství nechce poslouchat, co tady bude znít. Nicméně pokud pan ministr potřebuje pokračovat v rozhovoru, budu to respektovat. Mezi těmi desítkami, možná stovkami mailů se možná ztratily některé rozumné maily, které bychom rádi přečetli, ale bylo tomu tak. Později to byly desítky a stovky mailů, které se vždy recipročně vracely v situaci, kdy jsme rozhodovali o prodloužení nouzového stavu. Jsou to maily, které hovoří o tom, co bychom měli a neměli udělat s novelou zákona, nebo se zákonem o očkování proti covidu. Možná učitelé, učitelky, ředitelé a ředitelky, akademičtí pracovníci pedagogických fakult nejsou napojeni na desítky, možná stovky spolupracovníků, kteří automaticky rozesílají nám poslancům maily.
Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Pan ministr, pan zpravodaj? Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Žádný návrh nevidím. Takže teď máme tady ten návrh na zkrácení lhůty pro projednání na 30 dnů, který nám předložila paní poslankyně Ožanová. Kdo je tedy pro zkrácení na 30 dnů? Já končím první čtení tohoto návrhu. Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny.
Na tom se všichni odborníci shodují. Nicméně tedy vládní návrh zákona žádným způsobem třídnictví nebo třídní učitele neupravuje. Proto avizuji, a budu o tom mluvit později podrobněji, pozměňovací návrh skupiny poslanců, který doplňuje nějaký další návrh do řešení, jak třídnictví, podporu třídnictví, ohodnocení třídnictví, ale vůbec popis toho, co třídnictví je a jak moc je důležité pro kvalitu vzdělávání našich dětí, do tohoto zákona vepsat. Samozřejmě jsem zaregistrovala jak v prvním čtení, tak ve školském výboru řadu pozměňovacích návrhů řady kolegů směrem ke třídnictví. Myslím si, že nějaké návrhy vaším prostřednictvím uplatnili Marek Výborný, Jiří Mihola, Lukáš Bartoň, zkrátka těch návrhů je celá řada a já věřím, že o nich povedeme v rámci školského výboru jako garančního výboru řádnou rozpravu. Rozhodně bych byla ráda, aby to neskončilo tak, že každý si něco řekne, a nakonec dopadnou třídní učitelé jako vždycky, že zkrátka třídnictví žádným způsobem upraveno ani profesně podpořeno nebude. Další záležitostí jsou specializované činnosti. Nicméně i tady jsem zaregistrovala, že řada kolegů přichází s různými návrhy na specializační činnosti. Já bych asi vypíchla tři. První se týká sociálního pedagoga. Druhou záležitostí jsou metodici školní prevence.
Děkuji. Budeme pokračovat v obecné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Před malou chvílí skončila tisková konference.
Jako druhý návrh dávám, aby bod č. 204, což je poslanecký návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Pavly Golasowské, Lenky Dražilové a dalších, který se týká poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, byl zařazen na tento pátek po pevně zařazených bodech.
Děkuji. Mám poznamenáno.
Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě chápu, že je to možná pro některé informace, s kterou nepočítali.

Děkuji. Mám poznamenáno, návrh na předřazení. A ještě než vám dám slovo, znovu požádám Sněmovnu o klid, abychom věděli potom, o čem budeme hlasovat.
Byl k němu zpracován komplexní pozměňovací návrh, nad kterým panuje poměrně široká politická shoda. Proto navrhuji jeho předřazení na dnešek, tedy na 15. prosince, a to po bodech pevně zařazených z grémia. A pokud by tento návrh neprošel, tak navrhuji zařazení tohoto bodu na čtvrtek 17. prosince stejně tak po pevně zařazených bodech z grémia. A vás prosím o jeho podporu.
Máte slovo.
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji vyřadit bod č. 352, sněmovní tisk 966, který je pevně zařazen na tento pátek. Jedná se o třetí čtení zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice řešící především tedy financování nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. A abych uvedl ten důvod. Dělám to skutečně velmi nerad, protože osobně jsem zastáncem rozvoje jaderné energetiky jako nízkoemisního zdroje, nicméně za zcela jasně daných a konkrétních podmínek, tedy se spolehlivým dodavatelem a realisticky nastaveným modelem financování ze strany státu a zárukami zdárného dokončení projektu v termínu a přijatelné ceně. A právě to zasedání stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, na které toto třetí čtení čekalo, nepřineslo ty zásadní aktualizační momenty. Na jednu stranu je překvapivé, byť nemile, že vláda v těchto otázkách stále nemá úplně jasno. Já bych skutečně nerad, aby zde pak pan ministr Havlíček opět opakoval, že to tu někdo blokuje nebo obstruuje, nicméně tyto otázky je skutečně třeba vyjasnit ještě před tím třetím čtením. Proto by k hlasování ve třetím čtení mělo dojít až po schůzce předsedy vlády s předsedy politických stran, jak bylo avizováno. Jinak mám obavy, že se zde v ten pátek rozjede možná až zbytečně dlouhá diskuse.
Děkuji. Připraví se kolega Ferjenčík.
A není to úplně férové. Je to naprosto férový čas, víme, že jsme zvyklí v tomto čase jednat, a bude tam dostatečný prostor na to, abychom se nemuseli věnovat jenom předem dohodnutým bodům, a můžeme se věnovat České televizi. Takže prosím, návrh je, abychom se tímto bodem zabývali tedy ve čtvrtek po skončení ústních interpelací. Abych upřesnil, samozřejmě tento čtvrtek logicky. Já také radši volím, když nás je tady 200, ale nemluvme o síle mandátu. A paní kolegyně, jedna věc. Paní kolegyně, že nejsou členové sociálního výboru v těch 101 poslancích, co hlasují, neznamená, že jsou nepřítomni.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já v případě, pokud by náhodou neprošel návrh kolegy Třešňáka, tak navrhuji alternativu, a to prohodit sněmovní tisk 966, zákon o podporovaných zdrojích energie, a sněmovní tisk 502, zákon o potravinách. My očekáváme o tom zákonu o nízkouhlíkové energetice a podporovaných zdrojích energie poměrně bouřlivou debatu a vlastně nechtěli bychom, aby zákon o potravinách padl za oběť této debatě.
Vážené kolegyně a kolegové, povšiml jsem si, že u některých, a bohužel řekl bych i u významných představitelů, kteří by měli brát stanovisko pedagogických fakult vážně, jejich stanovisko vyvolávalo úsměv na rtech. Je mi to líto, protože kdo jiný než představitelé pedagogických fakult se mohou skutečně věcně a odborně vyjádřit k problému, který případná novela zákona o pedagogických pracovnících může způsobit? Já si nepletu fakultu a komoru, pane ministře. Pokud tady vidíte, tak to je stanovisko pedagogických fakult. Asociace. Ne. Chtěl bych říci, že toto stanovisko dneska na tiskové konferenci potvrdili zástupci pedagogických fakult. Není toho mnoho a dá se to napravit velmi rozumně, pokud by se návrh tohoto zákona vrátil do prvního čtení. No, v prvním čtení zamítnuta nebyla, dostala se do druhého čtení a dnes je zjevně možná předmětem nějaké výměny něčeho za něco, aby prošla i tímto druhým čtením a dostala se tak co nejdříve do čtení třetího a byla co nejdříve schválena.